Toto musí řešit nějaký koordinační orgán. Vláda má výbor pro činnost zpravodajských služeb. Tam se řeší tyto problémy, tam se řeší ty průniky, případně nějaké silnější dotyky.
Pan předseda volební komise.
Ale opakuji deset minut před koncem dopolední části programu a bylo by to tedy druhé kolo volby do Rady ČTK.
Teď budeme hlasovat o návrzích pana poslance Okamury. Nejprve nový bod do pořadu schůze, a to projednání dopadů rezolucí přijatých Evropským parlamentem. Může to takto být, pane poslanče? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Ještě upřesnění.
Omlouvám se.
Takže tisk 559 jako první bod dnešního jednání. Bylo by to nejprve ve variantě na zítra odpoledne jako první bod. Kdo je proti?
Já zde nechci skutečně jít do podrobností. Pouze ta původní ambiciózní představa, že tento zákon odstraní kontrolní duplicity, se nenaplnila a možná ani naplnit nemohla. Ukazuje se, že ambice předložit zcela nový zákon byla ambicí velmi vysokou. Spíše bylo podle mého soudu lépe provést jednodušší novelu stávajícího kontrolního zákona.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova - pana senátora?
Tolik ode mne.

Děkuji panu senátorovi. Ptám se ještě na závěrečná slova pánů zpravodajů - pana poslance Koníčka, Laudáta či Klána. Kdo je proti? Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona promluvil pan ministr financí Ivan Pilný. Jiná možnost není, než o tom skutečně hlasovat, pane ministře, a věřit v moudrost Poslanecké sněmovny. Děkuji panu ministrovi. Není tomu tak, proto otevírám rozpravu. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím. Kdo je proti? Pane ministře, moudrost Poslanecké sněmovny se opět ukázala v plné kráse. Děkuji panu senátorovi i pánům zpravodajům a panu ministrovi. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Mnozí možná budou zvažovat, jestli budou pokračovat v podnikání s koncem roku.
Prosím paní poslankyni Adamovou a po ní pan poslanec Svoboda.
Dovolte mi krátké zdůvodnění. Z tohoto důvodu byla 21. března 2013 Radou OSN pro lidská práva ustavena vyšetřovací komise pro lidská práva v KLDR. Na základě skutečností zjištěných během takřka ročního vyšetřování vydala komise 7. února 2014 zprávu. Podle zjištění OSN naplňuje KLDR mnoho atributů totalitního státu. Vláda jediné politické strany vedené jedinou osobou založená na podrobné vůdčí ideologii. Státní monopolizace přístupu k potravinám je používána jako důležitý prostředek prosazování politické loajality. Potraviny jsou přednostně distribuovány osobám, které jsou užitečné pro přežití současného politického systému, na úkor těch, kteří jsou považováni za postradatelné. Zpráva rovněž konstatuje, že základním kamenem politického systému KLDR je obrovský politický a bezpečnostní aparát, který strategicky využívá dohled, donucování, strach a tresty k tomu, aby zabránil vyjádření jakéhokoliv nesouhlasu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těch zjištění je daleko více a já věřím, že budeme mít možnost o nich debatovat a na závěr diskuze přijmout společné usnesení. Jsem toho názoru, že právě dolní komora Parlamentu státu, který se zkušeností vlády komunistického režimu sám prošel a jehož občané se dokázali z okovů tohoto režimu vymanit, je povinna se ostře vymezit proti obdobnému, respektive ještě daleko horšímu počínání režimu v této zemi.
A prosím pana poslance Svobodu.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás požádal o zařazení tisku 1086 jako první bod po pevně zařazených bodech dnešní den. Obor praktický lékař pro děti a dorost je obor, který je v současné době - já nerad toto slovo používám, ale je v současné době v krizové situaci. Je to velmi vážná věc.
Potřebou se v tomto případě rozumí uspokojení společenské poptávky, která má být uspokojena ve veřejném zájmu. Je tedy prověřována v kritériu účelnosti. Jenom proto, že se to tímhle pádem ztíží. A ten zákon to opravdu bude ztěžovat! A Ministerstvo financí to podle mého názoru úplně odfláklo!
Řádně.
Kolegyně a kolegové, já zkusím co nejlidovějším jazykem. Sedí tady spousta starostů ať už současných, nebo bývalých. Ti z nás, kteří to dělali, tak jsme měli nějaké ekonomické odbory nebo finanční, podle toho, jak se to na jaké obci jmenuje. Je to hodně feminizované většinou, těžko se tam shání nějaký chlap, aby tam pracoval za ty peníze. Schvalovatele akcí, které rozhodla rada obce nebo zastupitelstvo podle různých úrovní a objemů rozpočtového výdaje. A tito ověřovatelé v tuto chvíli mají posoudit nezbytnost operace ke splnění úkolu správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu. Jak to budou dělat? A co když si tam dají ještě třeba vyjádření opozičního subjektu, který říká, že to je ten nejhloupější možný výdaj a že je potřeba dělat úplně něco jiného? Bude to buď naprosto formální, anebo toho někdo zneužije a udělá z toho velkou politickou hru. Jednoduchý příklad ze života. Toto my teď po ní chceme, po těchto lidech! Je to absolutní popření logiky fungování samosprávy. Lidé z Ministerstva financí říkají: ale to přeci oni nebudou dělat. Ale ta větička v tom zákoně říká, že to mají dělat. Máme tu větičku brát vážně, nebo ona tam není?
Děkuji panu kolegovi.
Předpokládám, nebo jsem si jist, že celá řada připomínek, které jsou tady teď vznášeny, když nám to vrátil Senát, byla prostě projednána. Byla projednávána odborníky, byla projednána ve třech výborech Poslanecké sněmovny, byla projednána ve výboru Senátu. Mně je velice líto, že teprve když nám to vrátil Senát, tak se k těm připomínkám znova vracíme. Já jako ministr financí cítím plnou odpovědnost za ten zákon, protože jsem ve funkci. Pojďme tedy hlasovat a další Sněmovna nebo další vláda přinese devátý pokus tento zákon změnit, protože ta nutnost tady opravdu je. Děkuji za pozornost.
Senát se skutečně podrobně zabýval na plénu návrhy těchto zákonů. Samozřejmě projednávalo se to ve výborech, ale na plénu ta diskuze nebyla až tak výrazná. Ale rozumím většině argumentů senátorů.
Nárůst administrativní zátěže. Za třetí. V této souvislosti byl při projednávání návrhu vznesen návrh, že by bylo vhodné svěřit výkon auditu do kompetence premiéra. Na rozdíl od všech ostatních námitek Senátu se však tato úvaha objevila vůbec poprvé, a to během více jak dvou let náročného projednávání této problematiky. Výsledkem těchto dřívějších jednání bylo dosažení široké shody právě na návrhu textu tohoto zákona.
Já vám děkuji, pane ministře.
To se nestalo. Ale aspoň ty hlavní proberu.

Není to chyba. Druhý problém se týká střetu zájmů.

Evropské nařízení mělo být adaptováno, protože to je nařízení. Nestalo se tak.

Dneska máme nové pojmy.
Pan předseda Stanjura se tady ptal pana ministra, jaké tedy vazby, jaké povinnosti, jaké donucovací prostředky skýtá Pařížská dohoda. My tady budeme jednou za dva roky mít povinnost sepsat, jak jsme pokročili daleko, co jsme za ty dva roky vyřešili. Na závěr tady Hospodářské noviny kladou otázku na souvislost globálního oteplování a změn klimatu s vodohospodářskými problémy, což pan Pretel potvrzuje, přidám se k němu také. Zvažte to, vážení přátelé, zvažte hlasování i z těchto důvodů, které jsem se ještě snažil zde citovat z myšlenek významného klimatologa, člověka, kterého si velmi vážím, nikdy jsem neměl tu čest ho osobně potkat, ale jehož názory jsem vždycky sledoval a k jehož názorům se hlásím. My jsme se snažili, ODS, navrhnout usnesení, které by požádalo vládu, aby předložila analýzu dopadů Pařížské dohody na českou ekonomiku a českou energetiku. Tento náš návrh byl zamítnut. Čili oponentní zpráva použita nebyla. A já bych si, pane předsedající, nyní dovolil navrhnout, abychom rozhodli, že jednání odročujeme. Samozřejmě budu rád, když budou oba pánové, případně další v rozpravě přihlášení, moci vystoupit.
Po ukončení rozpravy budeme hlasovat o odročení. S faktickou poznámkou pan předseda Karel Schwarzenberg.
A z místa se do rozpravy přihlásil pan poslanec Jan Klán, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych se stručně vyjádřil k vrácenému návrhu ze Senátu ohledně EIA. Poslanecký klub KSČM vítá samozřejmě tyto pozměňovací návrhy, protože jak už řekla paní senátorka, jsou nekonfliktní, určitým způsobem dávají do souladu právě zákon o EIA a také stavební zákon, kvůli kterému se to tady, jak se říká, trošku rozdvojilo. Samozřejmě budeme rádi, když se tímto zákonem zrychlí například výstavba dopravní infrastruktury. Takže můžu tady říci, že poslanecký klub KSČM podpoří pozměňovací návrhy ze Senátu, takže budeme hlasovat pro senátní verzi tohoto zákona.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Eviduji opět žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. A poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Gong už zazněl, pane předsedo, dvakrát, já přidám třetí. Pomalým tempem přečtu usnesení, doufám, že se ještě dalším poslancům podaří dorazit do sálu včas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. A děkuji paní senátorce za návštěvu.
Já bych chtěla poděkovat za vstřícnost Sněmovny a pochopení, že se snažíme o zkvalitnění legislativy.
Výborně. Takže pan poslanec Kudela a pan senátor Jaroslav Větrovský, je přítomen? Případně senátor Canov? Je to pan poslanec Farský, toho zde nevidím. Za výbor pro veřejnou správu pan poslanec Jan Klán má zájem o vystoupení k tomuto bodu.
Ještě jednou děkuji za slovo. Tato verze, která přišla ze Senátu už před více jak půl rokem, tady nastartovala jistý střet mezi těmi, kteří určitým způsobem ochraňují národní a státní podniky, a mezi, řekněme si to na rovinu, neziskovou organizací Rekonstrukce státu. Paradoxem doby je, že ani v jedné verzi registru smluv nejsou zahrnuty neziskové organizace jakožto příjemci veřejných peněz. My jsme tady na toto téma mnohokrát, mnohokrát mluvili. A já jsem tady jednou, nebo nejednou říkal, že registr smluv je nástroj kapitalistické konkurence pro oslabení pozice národního státu, národního státu, právě proto, aby oslaboval, účelově oslaboval některé fáze nebo některé podniky vlastněné právě státem. Už jsem tady mnohokrát mluvil o různých příkladech, například ze Spojených států, kdy společnost Walmart účelově oslabovala pozice své konkurence tím, že prodávala třeba výrobky pod cenou po nějakou dobu, a pak tu konkurenci zlikvidovala. Jablkem sváru se v registru smluv stal národní podnik Budvar. Naprosto nic. Samozřejmě někdo se tomu může smát, že tyto úvahy jsou neopodstatněné, ale bohužel jsou opodstatněné. Můžu tady říci, že poslanecký klub KSČM bude hlasovat pro sněmovní verzi registru smluv, tohoto, který tady máme momentálně, tady jak nám svítí na tabuli, ten, co tady máme předložen. Senátní verze je podle našeho názoru nefunkční.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, pane senátore. Já musím říct, že jsem se teď trochu usmál té vaší argumentaci. Já s řadou svých kolegů pokládám příliš mnoho duplicit za nebezpečné.
Pan senátor chce reagovat. Prosím, pane senátore. Já jenom využiji chviličku a přečtu omluvu. Z dnešního jednacího dne od 15 hodin do konce jednacího dne a zítra 6. září po celý pracovní den se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Marie Pěnčíková.
Pan poslanec Kalousek si možná něco pamatuje, ale asi to není tak přesné. Takže tak tomu skutečně nebylo. Tak jak odešel on, já jsem byl odejit a zastával jsem nějakou jinou pozici.
Já vám děkuji a ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Á, máme tady faktické poznámky.
Dámy a pánové, byť v hodně otázkách se shoduji s kolegou Kortem, vaším prostřednictvím, tak v těchto otázkách vypuštění slova bezpečnost máme každý na to názor jiný. A já si myslím, že tady nezazněla jedna hodně podstatná věc. Jednou to dělala naše vláda, jednou to dělala vaše vláda, takže tohle pro mne nemá žádnou relevanci.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Fichtner. Prosím, vaše dvě minuty.
Já poměrně často s panem poslancem Kortem nemám podobné názory, ale tentokrát ano. Takže to, co řekl pan poslanec Korte, s tím se ztotožňuj.
Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne. Tato změna by znamenala poměrně zásadní zásah do koncepce zpravodajských služeb České republiky. Já bych jenom chtěl připomenout, že se tam dostala, do toho zákona, který přišel z Poslanecké sněmovny do Senátu, poslaneckým pozměňovacím návrhem a nepředcházela tomu nějaká zásadní analýza.
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Daniel Korte.
Děkuji, pane předsedající. Pan poslanec Fichtner se dopustil manipulace nepravdivé.
To je definice cíle. To není zpochybňování toho, že když něco není v tomto zákoně, že se nemá dodržovat zákon.
Já vám děkuji, pane senátore. Nyní pan poslanec Martin Novotný se svou faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Fiedler a pan předseda Kalousek.
Kolegyně a kolegové, potenciální důsledky ve zvýšení byrokracie v případě přijetí tohoto zákona tady poměrně rozsáhle a komplexně popsal pan kolega senátor Vystrčil. To je takový ten typický úřednický pohled na svět. Kolegové, co je veřejná potřeba a jaké údaje ji prokazují, je předmětem politického sporu. O ničem jiném politika není než o tom, že máme různé názory na to, na co je potřebné dělat veřejné výdaje. A udělat z toho objektivní kontrolní mechanismus, kdy nějaká osoba, dokonce jiná než zvolený politik, bude něco takového posuzovat před uskutečněním výdajové operace, je po mém soudu další zásadní omezení ústavního práva samosprávy v naší zemi. Obec není orgánem zřizovaným nějakým ministerstvem, které by mělo předem v nějaké zřizovací listině určeno, k čemu slouží, jaké úkoly má plnit. O tom je politický spor, o tom je ta politická kampaň, kterou teď budete realizovat, která se realizuje před každými komunálními volbami, a nikdy to nemůže být objektivizováno. Já jsem přesvědčen, že budou.
Pan poslanec Fiedler se svou faktickou poznámkou. Pan předseda Kalousek svoji faktickou poznámku stáhl a následovat bude s faktickou poznámkou pan poslanec Votava.
Já se budu věnovat časové posloupnosti tohoto zákona. Takže teď se, kolegové, podívejme, jaké jsou důsledky toho, jak pracovala vláda a ministerstvo. První datum. Druhé datum: 27. ledna 2014 bylo zasláno České republice formální upozornění na nedodržení termínu této transpozice. Skoro po třech letech. Takhle pracuje Ministerstvo financí.
Já vám děkuji za vzorné dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.
Já to chápu. Já jsem původně také hlasoval pro přijetí tohoto zákona.
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda?